Ještě jednou vám děkuji za spolupráci, všem, a díky za vaše kladné hlasování.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Neříkám, že to je korupce, ale je to určitě střet zájmů, který by měl být pod pečlivou veřejnou kontrolou. Takže my tento návrh Obecně si myslím, že když někdo chce být starostou, tak by měl být schopen zveřejnit své majetkové přiznání.
Pan ministr spravedlnosti.
Děkuji. A to stanovisko našeho ministerstva k této variantě a moje osobně je negativní, a řekněme dokonce velmi výrazně negativní. To je totiž varianta, která jde velmi daleko a v podstatě celou oblast komunální politiky zcela vyjímá z kontroly veřejnosti. A s tím já nemohu souhlasit. Pokud tomu tak bude, tak ten návrh, který je označen jako A a bohužel se zřejmě bude hlasovat jako první, tak v takové situaci my podporujeme jako rozumný kompromis.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Václav Klaus.
Já jsem vždycky doufal, že se tady jedná věcně.
Další faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl naopak výrazně podpořit stanovisko Ministerstva spravedlnosti, myslím si, že je zcela racionální. Nicméně ten pozměňovací návrh D, který zavádí právě ty žádosti, zavádí tu obrovskou byrokracii na straně Ministerstva spravedlnosti, podle nás je v rozporu se zdravým rozumem, úplně ten zákon vykosťuje a je podle nás věcně velmi chybný.
Poprosím vás, abyste se už posadili. Prosím, pane předsedo. Prosím, pane předsedo.
Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.
Takže by se po třetích čteních jednalo o druhý pevně zařazený bod. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Máte slovo, pane ministře.
Na druhou stranu nějaký genetický zdroj máme v sobě každý, takže by se nás to mohlo i týkat, i když ne v tomto případě. A především to, co už jsme tady diskutovali v minulých jednáních, že návrh zákona se týká pouze těch držitelů sbírek genetického materiálu, kteří mají zájem o zařazení do evropského registru. Budeme přitom spolupracovat s vědeckou obcí a dalšími dotčenými subjekty. K návrhu zákona byly panem poslancem Zahradníkem předloženy dva vzájemně provázané pozměňovací návrhy.
Nebo ve dvě ráno zajišťuje zimní údržbu, aby ráno odjely autobusy. Ano a pak se vrátí a třeba pohladí ty děti. Celá řada kolegů, celá řada kolegů starostů je v takovéto situaci. A není to jenom na malých obcích, je to i na poměrně velkých městech. Takže mějme toto na paměti a nedělejme z úplně každého hned zločince.
Děkuji. Jako další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Kopřiva a připraví se pan poslanec Krejza.
Shodneme se samozřejmě, že základní je nějaká elementární důvěra mezi tím starostou nebo tím radním a tím občanem.
Jako další s faktickou poznámkou pan poslanec Krejza, připraví se pan poslanec Václav Klaus.
Dámy a pánové, dobrý den. Já prostřednictvím pana předsedajícího k vystoupení pana kolegy Bartoše. Nevím, kde žije teda. Tak já nevím, kdo mu to neposkytl.
Další faktická poznámka pan poslanec Klaus a připraví se pan ministr Pelikán.
Já bych také využil faktickou poznámku na předřečníka pana Bartoše. Já to považuji trošku za "bzik bzik", ale necpěte to mně, jak já mám žít. Já jsem v komisi pro vyšetření OKD. Ten zákon by se měl zrušit celý a já podpořím jakoukoli část, která ho změkčí.
Pan ministr svoji faktickou poznámku stahuje, takže poprosím pana poslance Peksu a připraví se pan poslanec Zahradník.
Tomu nemůžete nijak zabránit, pokud tady nezavedete takový internet, jako má Severní Korea. Severní Korea je efektivně odpojena od všech ostatních zemí, a tudíž lze blokovat přístup na zahraniční servery. Kamkoli to nahraju v zahraničí, ať už to budou USA, Srbsko, Island, Čína nebo jakákoli jiná země, nezabráníte občanům, aby se k tomu registru připojovali.
Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník, připraví se paní poslankyně Kovářová.
Ale já bych ještě chtěl zmínit jednu věc. A dozvěděli jsme se věci, že těch chyb, které tam mohou být, se může dopustit každý z nás velmi jednoduše a ani za to nebude moci. Takže tady ti starostové můžou udělat chybu.
Děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou a potom pan poslanec Adamec, faktické poznámky.
Já bych ráda reagovala na kolegu Ferjenčíka, který říká, že by mohl vzniknout další registr. Já jenom podotýkám, že v zákonu je uvedeno, že údaje musí být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinnosti při výkonu funkce. Pokud toto někdo poruší, hrozí mu sankce do výše až 50 tis. korun. Za druhé bych dále reagovala na kolegu Kopřivu, který říkal, abychom dali důvěru občanům. Tu důvěru jsme jim již dali. A jděte se zeptat těch starostů, kteří se setkali s tím, že v různých barech, hospodách si spoluobčané promítali jejich majetková přiznání. To myslím, že není fér. Proto také ten starosta by měl mít nárok vědět o tom, kdo se na něj dotazuje. Tak jako tomu je u základních registrů. Pokud jsou u vás vedeny nějaké osobní údaje, někdo se na ně dotazuje, tak vy máte právo si požádat o to, kdo na vás nahlížel. A myslím si, že vaše ministerstvo se nezhroutilo v tomto případě.
Děkuji.
Děkuji. Je pátek, tak když je tady taková košatá diskuse, tak jsem se rozhodl, že do ní také přispěji. Je to pořád stejné jako představa, že na základě tohoto registru bude někdo obviněn, nebo dokonce odsouzen.
A i pan Ferjenčík vaším prostřednictvím, pane předsedo, před chvílí řekl, že se předpokládá, že vzniknou paralelní sítě, že je zřejmé, že to bude možné lehce obejít. Čili proto si myslím, že by každý z nás měl hlasovat tak, jak to cítí.
Já vám také děkuji.
Já jenom aby bylo jasné a zřejmé to, co říkala paní kolegyně Vildumetzová. Ona hovořila o tom, že se některé údaje nezveřejňují. Tak prosím pěkně žádný, z těch pozměňovacích návrhů neříká nebo neomezuje to, že by někdo neměl údaje do registru uvádět. Všechny údaje jako doposud bude uvádět v registru. Ano. Čili takhle to je.
Děkuji za upřesnění.
Tak já reaguji na vystoupení svých předřečníků, a to pana poslance Ferjenčíka. Co to je za nesmysl, že tady vzniknou paralelní privátní registry? Pokud ano, tak to bude nelegální a nezákonná činnost! A pokud něco takového vznikne, tak má stát tvrdě zasáhnout. Přece na tom není nic špatného. A už tady máme jednu poměrně velkou skupinu sprostých podezřelých a to jsou živnostníci. Pan ministr Pelikán by mohl někdy zkusit být v zastupitelstvu, ani nemusí být starosta, malé obce. Pak by určitě přestal s tou ironií, jak starosta ráno vstane, pohladí děti a podobně. Opravdu, to bylo nemístné.
Další faktická poznámka, pan ministr.
Tady se vytváří dojem, že když mají k nějakým údajům přístup orgány činné v trestním řízení, tak je všechno v pořádku. Orgány činné v trestním řízení prošetřují jenom konkrétní podezření. Takže to si prosím uvědomujme.
Já se pokusím to ještě jednou vysvětlit pro pana Stanjuru. Jde o to, že kdokoli může naprosto legálně podat žádost na všechny politiky v tom registru. Ministerstvo spravedlnosti naprosto legálně všechny ty informace poskytne. A s nějakým GDPR, který platí v Evropské unii, si může vytřít zadnici. Takže tohle se podle mě stane. Varuji před tím a myslím si, že je to nešťastné. Už u stávajícího registru padlo několik žádostí na všechny ty politiky v tom registru a Ministerstvo spravedlnosti jim vyhovělo, vyřídilo je. Věřím, že je to dost zatížilo, proto se snaží, aby se to nedělo v daleko, daleko větší míře. Nevím, jak jinak vám to vysvětlit.
Pane kolego, jsem přesvědčený, že by to šlo říci i lépe. Faktická poznámka, pan poslanec Birke, připraví se pan poslanec Válek.
Tak z nich udělejte zloděje. Za prvé. Když už tedy chodím na tu policii neustále na výslechy, to za prvé. A za druhé furt mám pocit, že v momentě, jak jsem zvolený do té funkce, tak už jsem první den něco ukradl.
Další pan poslanec Válek, poté se připraví s faktickou pan poslanec Kolovratník. Prosím, vaše dvě minuty.
Tak, dámy a pánové, já mám dvě takové nejasnosti z toho, co tady zaznělo. Já jsem s kolegou Sklenákem zastupitel, já tedy se považuji spíš za zastupiče než za zastupitele, v Líšni. Což netušíte, kde to je. Nám se opakovaně stávalo v nemocnici, že různí zaměstnanci si lustrovali náměstky, ředitele a zjišťovali, kde se léčili, kam chodili, a to samozřejmě není dobře. Tak první věc, co bych chtěl vědět, a já se fakt ptám, protože to nevím, asi nějaký důvod je, proč by to mělo vadit. Co je ten důvod?
Další faktická poznámka, pan poslanec Kolovratník, připraví se pan předseda Stanjura.
No, já použiji to obligátní: původně jsem mluvit nechtěl. Ale reakce předřečníků mě vyprovokovaly, tak jak reakce, obracím se především na Ondru Benešíka a Marka Výborného, kolegové. Mně ty emoce přišly trochu zbytečné.
Další faktická poznámka, pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Benešík.
Co mi ale opravdu hrubě vadí, že vy jste tady ve svém vystoupení ukázal, že váš obzor končí na hranici hlavního města Prahy. Já mám pocit, že vůbec netušíte, o čem je práce na malých obcích a městech. A mně přijde opravdu nepatřičné a nemístné tady na půdě Poslanecké sněmovny se těchto komunálních politiků nezastat. Reaguji na tu jednu vaši zmínku.
Faktická poznámka, pan poslanec Benešík, poté paní poslankyně Valachová.
Každý máme nějakou zkušenost. Určitá míra korupce je prostě všude na světě, někde větší, někde menší. Je také otázkou toho, co kde za korupci považují. Já jsem sloužil jako starosta. Já jsem sloužil jako starosta v obci, která má bezmála 4 000 obyvatel, není tak malá, je to moje rodné Strání. To, že když jsem se stal poslancem, tak jsem se stal automaticky pro celou řadu lidí díky takovéto atmosféře hned zločincem ze sprostého podezřelého, je také pravda. Prosím, nepřispívejme k tomu. Zaměřme se na opatření, která opravdu budou fungovat a nebudou lidi degradovat. A jak mi řekla jednou moje manželka, ironicky, velmi ironicky: Já nevím, co mě má mrzet víc - že o tobě říkají, že kradeš, anebo že z toho doma nic není.
Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří výstup pracovní skupiny pod vedením předsedy Sněmovny a projde úprava zákona o střetu zájmů, která právě má zareagovat na starosti malých obcí.
Další faktická poznámka pan poslanec Patrik Nacher, připraví se paní poslankyně Vildumetzová.
Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedy reagovat na kolegu Ferjenčíka. To by mě opravdu zajímalo. V tom, že když se někdo chce zeptat na někoho z malé obce, tak vyplní jméno, příjmení a mail? V tom se brání protikorupčnímu opatření? Jinak taková drobná poznámka, není na nikoho směrovaná konkrétně.
Pokud přijmeme tento komplexní pozměňovací návrh, tak všichni funkcionáři, to znamená starostové uvolnění i neuvolnění, by nezveřejňovali údaje o závazcích a movitých věcech. Naopak veřejně by zveřejňovali údaje o příjmech, nemovitých věcech, údaje o cenných papírech, zaknihovaných akciích a podílech v obchodních korporacích. Velmi za nimi stojím a chápu, že opravdu ty údaje můžou být v některých případech zneužity. Já ze své pozice podpořím pouze pozměňovací návrh Děkuji vám za pozornost.
Další faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Válková. Máte slovo.
Prostě obejít to bude naprosto marginální problém, ale Ministerstvo spravedlnosti to hrozně zatíží, takže ten zákon přestane fungovat a vzniknou paralelní registry provozované soukromými osobami, paralelní k tomu státnímu, podle mého názoru. A to je naprosto nežádoucí a to vytvoří hrozný zmatek, kvůli kterému podle mě výrazně omezujeme funkčnost toho zákona.
Další faktická poznámka, paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Výborný.
Také jsem stála na té tiskové konferenci vedle pana poslance Nachera, vaším prostřednictvím, pane předsedo. Čili já si myslím, že tady tím testem určité přiměřenosti by každý náš zákon projít mohl, a měl dokonce.
Tak asi to není ta nejmenší obec, ale není to zase až tak velká část. Dal jsem tam i staré auto, starou ojetou hondu, byť bych nemusel, nebyla v tom limitu, a to je všechno. Mně to tedy nijak nevadí, ale možná jsem příliš obyčejný nebo jiný. Věřím, že normální argumenty a zdravý rozum za malou chvíli zvítězí.
Tak já si vezmu za svá slova Martina Kolovratníka. Musíme najít nějaké důvody, přece si nepřiděláme práci. Takhle bych mohl pokračovat a určitě to není ocenění práce ministra spravedlnosti. K tomu serveru ve Spojených státech. I tak by to bylo porušení českých zákonů, protože by někdo neoprávněně nakládal s osobními údaji. Nevím, jak to tam je, ale vůbec to nevylučuji. Ale i tak by došlo k porušení českých zákonů. A my jsme v českém parlamentu. Takhle to je. To je řešení. Ten starosta vstane, zapíše do veřejného deníku, v kolik vstal. Potká někoho před domem, napíše dle Pirátů, já jsem to říkal, seznam kontaktů, přijata výhoda: občan mě slušně pozdravil.
Ten zákon teď platí a cílem pozměňovacího návrhu je ty věci utajit. Jako já nechápu, proč ta státní moc má ty údaje prostě potřebu před tím občanem utajovat, a tady se dozvídáme něco o nějaké šunce. Tam jsou naprosto jasná pravidla. Prostě kde není důvěra, tam existuje kontrola. A jen bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana Stanjuru. Ten náš směšný pirátský registr, my ho máme asi sedm let, a já tedy nebudu řešit poslední průzkumy, ale je vidět, že občany to zajímá, že se nás na ty věci ptají, my si nemusíme vymýšlet. Je to nejlepší obrana proti nějakým kampaním jiných stran: Bartoš se setkal s Babišem. No je to tam kurňa napsané! A o čem jste se bavili? Je to tam napsané! A ten zákon platí. Takže nevytvářejte nějakou skupinu zlodějů, prostě ten zákon je platný tak, jak teď je, a ta změna má, tedy z vašeho pohledu, nějakým způsobem ulevit těm starostům.
Jestli si někdo myslel, že faktické poznámky končí, tak zdaleka nekončí. Paní poslankyně Černochová.
Děkuji. Já jsem si udělala pár poznámek na vystoupení mých předřečníků. Jednak tedy vlastně, možná si to pan kolega Bartoš, vaším prostřednictvím, neuvědomuje, ale dal za pravdu panu Stanjurovi. To za prvé. Za druhé v reakci na kolegu Birkeho vaším prostřednictvím. S tím trestním oznámením to tak není. Ty se ani nedozvíš, pane kolego starosto, kdo na tebe to trestní oznámení podal. Takže ty si můžeš maximálně požádat podle zákona 106 Policii České republiky, aby ti Policie České republiky oznámila, jestli na tebe někdo trestní oznámení podal. Buďme rádi, že pan Pelikán jezdí na kole a že nelítá na Prahu 2 ultralightem. Tam by neměl kde zaparkovat. Mě spíš mrzí, že pan ministr Pelikán neřeší retroaktivitu toho zákona. Mně skutečně přijde strašně nefér vůči stávajícím kolegům, kteří v zastupitelstvu jsou, aby skutečně oni museli v tuto chvíli dokladovat všechny věci, včetně údajů svých manželů, manželek. Mimochodem, to není o tom, že já bych chtěla něco tajit. Já jsem zveřejňovala své majetky dávno předtím, než jsem podle zákona musela.